Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám na začátek můžu slíbit, že budu stručná. Představím tady čtyři pozměňovací návrhy. Nejdřív tedy ke dvěma pozměňovacím návrhům paní kolegyně Dostálové, které tady mám tu čest představit. Týká se tedy zvýšení výdajů souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu o částku 300 milionů korun. V kapitole 398 potom navrhujeme ve všeobecné pokladní správě snížení výdajů souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele vládní rozpočtová rezerva o částku 300 milionů korun. Jedním z dotačních programů je i Podpora rekonstrukce školských zařízení. Obce do 3 000 obyvatel mají velmi malé rozpočty a investice v řádech milionů korun jsou většinou nad jejich možnosti. Rozvoj školské infrastruktury a zvyšování kapacity školek a základních škol jsou zejména v době uprchlické krize velmi důležité, stejně tak snižování energetické náročnosti budov, a to je důvod, proč navrhujeme tuto úpravu. Za celý letošní rok, to jest od ledna do srpna, propadla aktivita na hypotečním trhu více než o polovinu. V rámci programu Podpora bydlení jsou jednotlivé dotační programy zaměřeny na podporu bytové politiky, a to jak obcí, tak i fyzických osob. Jedním z dotačních programů je i podpora družstevního bydlení. V podrobné rozpravě se k nim potom přihlásím. A teď už k oblasti kultury. Mám dva pozměňovací návrhy. Já zde navrhuji navýšení o částku 200 milionů korun. Úpravu poté navrhuji v kapitole 398, což je všeobecná pokladní správa, kde se snižují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele vládní rozpočtová rezerva o částku 200 milionů korun. Odůvodnění je poměrně jednoduché. V roce 2021 bylo do rozpočtu tohoto programu alokováno 700 milionů korun. V roce 2022 byl tento rozpočet ponížen o celých 400 milionů korun, a to na pouhých 300 milionů korun. Už tento fakt je důvodem k obavám z nebezpečného trendu neustálého snižování rozpočtu do této oblasti kultury. Úspory skrze profesionální divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory jsou nepřijatelné a mohou způsobit nezvratné škody v tomto kulturním odvětví. Má zásadní vliv na fungování příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky a to samozřejmě se negativně odráží jak v personálním obsazení, tak v jejich vlastním provozu. Bylo tam dosypáno více než 200 milionů korun za loňský rok a předpokládám, že podobný schodek bude i v letošním roce.
Děkuji za pozornost a za podporu.
Případné zkrácení lhůty je potřeba načíst v rozpravě. Nyní vystoupí zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vít Kaňkovský.
Já tady jenom shrnu, snažíme se, a tak jak se vláda i zavázala v těch diskusích, které jsme tady vedli v minulých měsících, napravit to nešťastné ustanovení z konce minulého volebního období, tedy v praxi dát možnost zrealizovat dřívější odchody do důchodu u zdravotnických záchranářů a souvisejících profesí. To je gros tohoto návrhu. Já jsem rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se zabývalo i tou výdajovou stránkou. A jak už pan ministr zde představil, bude se jednat o zvýšení pojistného u těch zaměstnavatelů, kterých se ti záchranáři týkají, s postupným náběhem, aby to na začátku nebylo příliš velký skok. Tolik za mě jako úvodní zpravodajské slovo.
Otevírám obecnou rozpravu, kdy s přednostním právem se hlásí pan poslanec Aleš Juchelka.
Já děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr i pan zpravodaj už tady obšírně řekli, co je obsahem tady tohoto zákona.
Já vám děkuji. Registruji vaše veto. Jako další vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji vám za slovo.
Já se omlouvám, paní poslankyně, ale opět musím požádat o ztišení v sále, aby bylo rozumět, co říkáte. Prosím, pokračujte.
Vždy jsme pro tuto úpravu zde ve Sněmovně hlasovali. Ovšem chceme, aby se i tato změna zákona řádně projednala, a chceme k ní uplatnit své pozměňovací návrhy. Zejména proto, že vládní návrh v jednom svém aspektu je nespravedlivý. Týká se to navázání počtu odpracovaných směn na délku snížení hranice důchodového věku a jeho zastropování. V SPD jednoznačně stojíme za názorem, že zaměstnanci ve fyzicky a psychicky náročných profesích mají do starobního důchodu odcházet mnohem dříve než v 65 letech, a to samozřejmě bez jakéhokoli krácení výše starobního důchodu.
Já vám děkuji. Prosím.
Já bych si dovolil krátce reagovat na paní poslankyni Lucii Šafránkovou. Takže pokud jste podali veto, tak my jsme připraveni o tomto ještě diskutovat. Předpokládám, že na výboru pro sociální politiku, kde bychom to měli projednávat příští týden, pokud se na tom shodneme, tak se k této otázce ještě vrátíme. Tak jak my jsme si to zatím analyzovali, tak si nemyslíme, že by tam byla disproporce, jestli se počítá podle směn, nebo podle hodin. Nicméně určitě ta diskuse je potřeba, i s panem ředitelem Machancem tuto diskusi ještě dokončit. A potom bych rád podal návrh na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením v délce 12 dnů.
Já vám děkuji. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a ptám se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Je to hlasování s pořadovým číslem 9, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalším výboru k projednání nebo výborům? Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě dám hlasovat ještě o posledním návrhu, který zazněl v rozpravě, a to je návrh na zkrácení lhůty na projednání na 12 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti nikdo. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na hlasování a já končím projednávání tohoto bodu programu.
Nyní nikoho dalšího přihlášeného nevidím, proto budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování. Nyní tedy přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je Vás ostatní, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení v sále.
Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jménem vlády v krátkosti odůvodnil ve druhém čtení navržený tisk. Chci jen na začátku upozornit, že novela státního rozpočtu se projednává v jiném režimu než státní rozpočet samotný, to znamená, v prvním čtení jsme nestanovili celkové příjmy, celkové výdaje, a tím pádem deficit státního rozpočtu, ale podle pozměňujících návrhů, které budou přijaty ve třetím čtení, se může upravit i hodnota celkových příjmů, celkových výdajů, a tím i deficit. Při státním rozpočtu bych vlastně v této chvíli oznámil konečnou celkovou výši příjmů, konečnou celkovou výši výdajů a konečnou bilanci státního rozpočtu, v tomto případě to neplatí. Vím, že naprostá většina z vás to ví, ale pro jistotu jsem považoval za potřebné to v úvodu svého vystoupení ve druhém čtení zmínit.
Já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí.
Nebudu číst všechny položky, jenom zmíním ty, které jsou nejvyšší. Já jsem se osobně účastnil dvou jednání rozpočtového výboru, na kterém se projednával tento tisk před druhým čtením.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem povinen vám přečíst usnesení. Jak bylo tady řečeno, byl jediný pozměňovací návrh, který bych schválen rozpočtovým výborem. Ten se týkal přesunu prostředků na mimoškolní organizace nesportovní. Typicky jsou to organizace jako například Junák, Pionýr nebo Mladí hasiči. Novela pamatovala na to, že do Národní sportovní agentury přesunula 500 milionů korun na kompenzaci energetické krize. Na druhou stranu jsme nemysleli právě na tyto organizace, které například v případě Junáka excelentně přispívají k výchově naší mládeže. To jsme napravili podle mého názoru tím, že jsme rozštěpili částku 500 milionů korun na 440 milionů ve prospěch NSA a 60 milionů ve prospěch těchto dalších mimoškolních organizací. To je zatím z mé strany vše.
Váš návrh ohledně lhůty jsem si poznamenal. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, tak se ještě zeptám, zda někdo z místa se nechcete přihlásit? Nikoho nevidím a v tom případě končím podrobnou rozpravu. Ne. Není tomu tak. Eviduji žádost o odhlášení. Budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu pro třetí čtení na 7 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 3, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti žádný. Já konstatuji, že s tímto návrhem jsme vyslovili souhlas a zkrátili jsme lhůtu pro třetí čtení na 7 dnů. Z pověření vlády přednese tento návrh ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný.
Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale kolegyně a kolegové, v případě, že máte potřebu diskutovat, diskutujte v předsálí.
Tuto podporu bude poskytovat jak EGAP, tak Česká exportní banka. Návrh umožní podnikatelům získat podporu státu v oblasti vývozního potenciálu a získávání nových vývozních kontraktů skrze financování. To je zásadní v této době, kdy rizikově apetit bank neumožní financovat některé podnikatelské subjekty s exportním potenciálem na čistě komerční bázi. Děkuji vám za pozornost a děkuji za podporu.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Jak už tady bylo řečeno panem ministrem, důvodem předložení návrhu zákona je potřeba urychlené reakce na ekonomické důsledky ruské agrese na území Ukrajiny. V této souvislosti a ve snaze umožnit členským státům zavést vhodná opatření na podporu ekonomiky přijala Evropská komise Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině. Dočasný rámec umožňuje mimo jiné zavedení finančních nástrojů k podpoře likvidity ve formě dotovaných státních záruk na investiční úvěry nebo na úvěry na pracovní kapitál s cílem zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry všem společnostem postiženým současnou krizí. Navrhovaná právní úprava má za cíl umožnit exportní pojišťovně, aby poskytovala v souladu s Dočasným rámcem záruky za nové individuální úvěry poskytnuté podnikatelským subjektům. Návrh dává možnost, aby záruky mohly být poskytovány i za jiných mimořádných situací s tím, že i nadále účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, výši krytí nesplacené úvěrové jistiny a postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk stanoví vláda nařízením. Vzhledem k tomu, že Dočasný rámec umožňuje poskytování záruk jen do konce roku 2022, je nezbytné tento návrh zákona urychleně projednat a co nejdříve schválit.
Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy.
Jenom bych upozornil, že celý název se ještě dotýká Nejvyššího kontrolního úřadu, což je trošku zavádějící, ale v této novele dochází právě k tomuto nadbytečnému ustanovení, které je tam obsaženo k jeho odstranění.
Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do obecné rozpravy, v tom případě končím obecnou rozpravu a ptám se, zda pan ministr nebo paní zpravodajka - chcete závěrečné slovo? Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 298 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 4, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti nikdo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Požádám dalšího přihlášeného a to je pan poslanec Josef Kott a připraví se paní poslankyně Klára Dostálová.
V návrhu státního rozpočtu na rok 2022 došlo k omezení výdajů kapitoly Ministerstva zemědělství na podporu odborných periodik pro spolky včelařů, rybářů a myslivců. Jelikož se jedná o periodika s úzkoprofilovým zaměřením, je problematické udržet vysokou kvalitu jejich činnosti čistě na komerční bázi a podpora státu je v tomto směru nezbytná a nezastupitelná. Takže to je tento pozměňovací návrh. Tady se jedná o podporu Programu na rozvoj vodního hospodářství v České republice. Jedná se o výkupy pozemků a podporu projektové přípravy strategických vodních nádrží Vlachovice, Šanov a další, kde už jsou v tuto chvíli schválena vládou opatření ve výši 300 milionů korun. A dále se jedná o podporu vodárenské infrastruktury ve městech a obcích zasažených suchem. Chci jenom dodat, že dotační program je rovněž veden v rámci programového financování Ministerstva financí.
Já vám děkuji. Jako další je přihlášená do obecné rozpravy paní poslankyně Klára Dostálová. Už ne, přihlášku stahuje. V tom případě jsme vyčerpali všechny řádně přihlášené do obecné rozpravy a ptám se, zda se ještě někdo hlásí předtím, než otevřu podrobnou rozpravu. Nikoho nevidím.
Děkuji. A teď to berte jako konstatování, ne ani jako kritiku. Když jsme měli první čtení, tak velmi často z opozičních lavic byla kritika směřována k tomu, že ten schodek je příliš vysoký. Když si sumarizuji pozměňující návrhy, tak mám pocit, že v jednom se šetří 60 milionů z těch několika desítek, co podali, v některých se přesouvají peníze a mnohé zvyšují výdaje, to znamená, zvyšují deficit. Neříkám, že žádný z nich nemá šanci na přijetí. Tomu rozumím, to není nic neobvyklého, to je naopak velmi obvyklé a standardní. Podle mě tyto dva názory nebo tyto dvě představy jdou každá jiným směrem. Děkuji.
Není tomu tak. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se pan poslanec Šimon Heller.
Odůvodnění je vloženo v systému a myslím si, že jsem ho tady zdůvodnila v obecné rozpravě dostatečně.
S faktickou poznámkou se hlásí paní zpravodajka? A nyní by měl vystoupit pan poslanec Šimon Heller a připraví se paní poslankyně Klára Dostálová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě.
Paní poslankyně Klára Dostálová je omluvená. Jako další vystoupí pan poslanec Jiří Kobza a připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková.
Dámy a pánové, ještě jednou příjemné pozdní odpoledne.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 114, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem jsme vyslovili souhlas a návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím. Konstatuji, že s tímto návrhem jsme vyslovili souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 12 dnů. Tím jsme projednali všechny návrhy, které zazněly, a já končím projednávání tohoto zákona. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Tou nejpodstatnější změnou a cílem tohoto návrhu je, abychom doplnili personál lékařské posudkové služby o novou pozici odborného nelékařského zdravotního pracovníka, který se bude v rozsahu své kvalifikace podílet na procesu posuzování zdravotního stavu a připravovat odborné podklady pro tvorbu posudku. Posudek vypracovaný tímto pracovníkem bude schválen a podepsán lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Návrh zákona vyjmenovává jasně odbornosti podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, které budou kvalifikačním předpokladem pro výkon činnosti tohoto pracovníka. Zároveň stanovuje získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti v posudkové službě absolvováním certifikovaného kurzu.
Děkuji vám.
Děkuji za podporu tohoto návrhu zákona, kterým si opravdu klademe za cíl zrychlit a také zefektivnit naši lékařskou posudkovou službu.
Shrnul ty nejdůležitější změny a také se zmínil o cílech, které tato novela má.
Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji jednu přihlášku, a tu podala paní poslankyně Lucie Šafránková.
Za SPD již dlouhodobě prosazujeme a požadujeme navýšení personálních kapacit lékařské posudkové služby, což pomůže v prvé řadě našim zdravotně postiženým občanům, ale nejen jim. Takže jsem ráda, že s tímto návrhem vláda konečně přišla. Ostatně reforma systému lékařské posudkové služby je i důležitým bodem našeho volebního programu. A nemůže zůstat jen u těchto dílčích změn, o kterých dnes začínám jednat. V tomto ohledu je zavedení institutu a pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka prvním nezbytným a správným krokem zejména proto, aby naši zdravotně postižení občané nemuseli již nadále na autoritativní posouzení jejich zdravotního stavu a na následné přiznání a vyplácení příslušné sociální dávky či invalidního důchodu čekat neúměrně dlouho, jako tomu v mnoha českých regionech momentálně je. Ale v souvislosti s neustálým úbytkem posudkových lékařů v důsledku jejich vysokého průměrného věku jsou nutné i mnohé další systémové změny. Takže za SPD rozhodně tento návrh podporujeme a budeme ho určitě schvalovat.
A to podle mě všechno musíme posuzovat, než budeme vždycky jenom říkat, ať to dorovná stát.
Některé kraje třeba říkají, že samozřejmě to bude úplně v pořádku, že naopak některé jejich sociální služby jsou v přebytku. Já se tomu nebráním. Naopak ten covid tady tyto všechny diskuse nějakým způsobem přibrzdil. Odcházejí taktéž do neziskového sektoru, který je ale placen více, tam se starají už o ty dobré, motivované klienty.
Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.
Ale o tom není spor. To byla největší neznámá. V té době nikdo nepředpokládal, kam se dostanou ceny energií a kam se dostane inflace. Možná je to v každém kraji jiné. Já to prostě nevím v této chvíli. Možná ano, možná ne.
Prosím, máte slovo.
Uvědomme si, že díky tomu, že vláda již dala čísla do krajů, jsme mohli na zářijových zastupitelstvech rozhodnout. Za to jsme velmi rádi, protože díky tomu jsme mohli poskytovatelům říct, kolik peněz vlastně do konce roku dostanou.